Děkuji, pane předsedo. Jak jsem pochopila, tak jste vystoupil pouze na podporu bodu, který navrhl pan předseda Okamura, je to tak? Kdo je proti? A nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je proti? Ještě, než budeme pokračovat v našem jednání, přečtu omluvu. Otevírám rozpravu. Zagonguji a mezitím přednesu návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, sněmovní tisk 49, ve zkráceném jednání." Kdo je proti? Předložený návrh uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o schválení návrhu zákona, který většina z vás velmi dobře zná. Jedná se o zvýšení parametru úhrady náhrady příjmů na 80 % takzvaného denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 korun na den. Platí to pro zaměstnance i pojištěné dohodáře, jak DPP, tak DPČ.
Současný stav vývoje epidemie odpovídá vysoce rizikovému scénáři vývoje. Možná všichni ne, ale to, co dokázala světová věda, je skvělé. Včera jsme společně s premiérem Fialou podpořili tu iniciativu. To je náš problém. A co se změnilo? Minulý rok všichni byli nadšeni, všichni děkovali zdravotníkům, a my jim stále děkujeme. Ta agresivita je obrovská jenom proto, že čtou nějaké nesmysly, nějaké blbosti, že je to experimentální vakcína. Není to experimentální vakcína. Že to nefunguje, že vlastně to očkování je nesmysl. Já už nevím, jak máme víc přesvědčit ty lidi. Neočkovaní pacienti! My to stále opakujeme. Ještě se neví, jak ten omikron bude. Ukazoval jsem minule graf. Covid-19 mnohem vážnějšími zdravotními dopady zasahuje osoby se sníženou úrovní imunity, která je kromě osob s chronickými onemocněními ovlivňujícími jejich imunitní odolnost typická pro seniorní věkové skupiny. Pokud pan premiér Fiala s tím bude souhlasit, můžeme si to zopakovat, že tam zavoláme lidi, kteří vysvětlí lidem, a pokud to budou přenášet všechny televize, aby už konečně uvěřili, že tady si nikdo nevymýšlí, že je to strašně důležité a že znovu samozřejmě bohužel umírají lidé. A všichni zapomněli, jak jsme převáželi ty pacienty? Ale já chápu, že někteří to nechtějí uznat.
Prosím, kdo je proti? Pozměňovací návrhy vám byly rozdány na lavice. Opět poprosím pana zpravodaje a paní zástupkyni navrhovatele, paní ministryni. Poprosím nyní o závěrečná slova. Má zájem paní ministryně? Poprosím pana zpravodaje, pana poslance Vojtěcha Munzara, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Děkuji za přednesení návrhu procedury panu zpravodaji a táži se, zda má někdo třeba alternativní návrh či protinávrh k navržené proceduře? Dávám hlasovat o navržené proceduře. Kdo je proti? Nyní dle schválené procedury tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji. Poprosím o stanovisko paní ministryni.
Rozpočtový výbor - souhlasné stanovisko.
Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že tedy návrh byl schválen.
Děkuji. Podle schválené procedury již nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B paní poslankyně Šafránkové.
A pana zpravodaje.
Rozpočtový výbor - souhlasné.
Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Děkuji.
Rozpočtový výbor souhlasí.
A zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl schválen.
Jedná se o umožnění souběhu kompenzačního bonusu s dalšími covidovými programy, například programem COVID - Nepokryté náklady.
Děkuji a poprosím o stanovisko paní ministryni.
Rozpočtový výbor - souhlasné.
Jestliže vládní návrh přiznává nárok na kompenzační bonus pouze těm společnostem s ručením omezeným a jejich společníkům, jejichž výdělečná činnost byla významně dotčena v důsledku dopadu vládních epidemiologických opatření, je zcela evidentní, že se jedná o subjekty a osoby, kterým byla jejich práce a obživa citelným způsobem omezena, stejně tak jako byly omezeny jejich příjmy, a to bez ohledu na to, kolika společníky jsou tyto subjekty tvořeny. Vládní omezení mají shodný negativní ekonomický dopad na všechny podnikatele a živnostníky v příslušných odvětvích obchodu a služeb zcela bez rozdílu.
Další se do obecné rozpravy přihlásila paní poslankyně Olga Richterová. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, jen velice stručně. Chci zdůraznit, že vlastně jedním z cílů toho schvalování zde je také, aby se lidé co nejvíce dozvěděli, o co jde, jaké podpory budou moci čerpat. Tak ještě jednou děkuji rozpočtovému výboru za to, že to bylo podpořeno. A ta kombinace 30% poklesu příjmů a podmínky izolace či karantény dává záruku, že to splní ten záměr.
A ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, prosím.
Jenom velmi stručně. To je pozměňovací návrh, který se v podstatě opakoval několikrát v těch vlnách kompenzačních bonusů. To znamená, ten společník je zapsaný, je to jasné, dělá to Finanční správa, transparentní. Toto je něco, co je pro nás hůře průhledné. Nebudu souhlasit s tím, co tady přednášel pan poslanec Munzar, a to je souběh kompenzačního bonusu s dalšími covidovými programy. Ale čistě teoreticky: proč jsme zvedali kompenzační bonus z pětistovky na tisícovku? Proto jsme tam dali tisíc korun čistého, čistého, prosím. To jsou nezdaněné peníze. A samozřejmě, mohla bych tady říct alibisticky, už to bude váš rozpočet, ale neřeknu, vždycky budu dýchat s rozpočtem, vždycky, ať budu, kde budu.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo.
Já vím, že to je problém, ale neříkejme to. Já to chápu, že to je rychlé, že se to dá rychle udělat. Na druhé straně musím říct, že některé státy, ty silné, se moc nechovají jako my. Ale já se vrátím k těm problémům. Nevím, jak se pak na nás budou dívat v Evropě, když tohle uděláme. Možná bychom se měli od nich poučit, ale na druhé straně říkám, my jsme relativně malý národ proti Polákům. My jsme říkali, že program této schůze nepodpoříme. Já si myslím, že ani nemůžeme. Fakt vzhledem k době, v které to projednáváme, vzhledem k tomu, v jaké podobě ty návrhy zákonů jsou, to přece po nás nemůžete chtít. Ale když se zeptáte občanů, jestli chtějí mít čisté životní prostředí, tak všichni vám odpoví ano. Všichni chtějí mít krásnou přírodu, všichni chtějí mít továrny, které nesmrdí, které nekouří, ale na druhou stranu je potřeba jim říkat: Nic není zadarmo. Dámy a pánové, je to jenom začátek! Takže my dneska program nepodpoříme.
Ještě uvedu, že s náhradní kartou číslo 26 bude hlasovat paní poslankyně Helena Langšádlová. A nyní má slovo paní místopředsedkyně Jana Vildumetzová.
Děkuji za slovo. Ráda bych se vyjádřila k dnešnímu svolání mimořádné schůze a k důležitosti programu, který je předložen. Tyto body a tyto zákony v prvním čtení již mohly být schváleny včera na čtvrté schůzi, pokud by se tomu tak nestalo na organizačním výboru. Já si myslím, že pokud jede ministryně financí a vicepremiérka, jedná s příslušným eurokomisařem a dostane politický příslib, tak je teď na nové vládě, aby ten politický příslib, který se jí podařilo dojednat, tak aby nový ministr financí pan Stanjura to dotáhl do zdárného konce. Než vám předám slovo, poprosila bych, aby se všichni usadili do svých lavic, a jestli bych mohla poprosit, zda by se sál trochu ztišil. Pokud něco potřebujete řešit, prosím, běžte do předsálí jednacího sálu. Děkuji a v tuto chvíli předávám slovo paní ministryni.
Ale prosím, nepleťme si rozdíl mezi vnitrostátním právem a evropským. Silný politický příslib. Samozřejmě jsme o tom jednali i písemně. Ještě jednu větu k tomu, co jste řekl, prostřednictvím paní předsedající. A nebudu vám připomínat, prostřednictvím paní předsedající, kolikrát jste různé návrhy tady měl. Mám je tady všechny, zapomněla jsem je na pultíku. Návrhy mnohem horší, za desítky miliard, a šermoval jste tady právě, prostřednictvím paní předsedající, tím, že nemůžeme nechat tuto střední vrstvu padnout. Pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, já bych taky byla moc ráda, kdyby tady nedebatovala jenom přednostní práva. Velice bych byla ráda. Nemohou, protože jednací řád je v tomto směru neúprosný. Vy nemáte žádné řešení. Vláda vznikne v pátek, teprve se na tom budete domlouvat a výsledkem budou dlouhé týdny, kdy ti lidé budou skutečně odkázáni a budou ve velkých problémech. Já nabízím: Pojďme se o tom ještě bavit! A v tuto chvíli bych požádala jménem klubu hnutí ANO o přestávku v délce 15 minut, protože my se ještě chceme pobavit. Jsme připraveni případně vám nabídnout jakoukoliv k tomu diskusi a prosím své kolegy, abychom se sešli v Aktech u Poslanecké sněmovny.
Děkuji paní předsedkyni poslaneckého klubu hnutí ANO.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezké poledne. Skončil nám čas vymezený pro přestávku klubu a můžeme pokračovat v našem dnešním jednání. Slyším žádost o odhlášení, proto vás všechny odhlásím a prosím o přihlášení vašimi identifikačními kartami. Nyní se ještě s přednostním právem hlásí paní ministryně v demisi Schillerová. Prosím o klid pro vystoupení paní ministryně.
Promiňte, paní předsedkyně, omlouvám se. Tak to bylo těsné. Bylo to o vašem rozhodnutí. Bylo to o rychlém řešení, o velice účinné pomoci pro miliony našich občanů, pro statisíce českých domácností. My budeme teď bedlivě sledovat, s čím přijdete. Padl tady závazek, že přijdete v řádech dnů.
I to jste zamítli. Teď pokyvujete, že tedy nemáte řešení asi. Ale já chci říci, že to opravdu je vážná věc. Takže dva dny po sobě jste měli příležitost představit občanům České republiky vaše řešení zdražování. Teď řešení nemáte. Nenabízíte ho ani ve vašem chystaném programovém prohlášení. Tam není nic ohledně toho řešení. Prosím, žádné vymlouvání. To znamená, já vás žádám, pane premiére Petře Fialo, okamžitě představte řešení zdražování a vyřešte to. Vy to musíte vyřešit, nikdo jiný to nevyřeší. Já už jsem zaznamenal vaše vyjádření v médiích: Rok. Za rok to nebude. Nepůjde to tak rychle. Jak za rok? Rok plus rok! Nejste připraveni! Jo, teď kýváte, že tři roky. No, to ty lidi ale na to nemají už peníze. Je to i na televizních kamerách. Prosím vás, za tři roky? To je přece děsivé! Jak to bude trvat? Zodpovězte jednoduchou otázku. My jsme byli opozice - SPD. Jednoduchá otázka, pane premiére. Prosím, odpovězte! Přes kamery to... Koukáme si do očí. Je před Vánocemi, lidi nemají peníze, rádi by si užili svátky. Tak odpovězte teď tady na otázku. Nebuďte prosím srab! A odpovězte tady, kdy vyřešíte to zdražení! Ať se lidi můžou připravit. Ti lidé nemají peníze!
Proto jdeme tou cestou plošnou, protože se navíc zdaleka nebude jednat pouze o tuto skupinu. Tak co uděláme? Jiný nevymyslíme. Druhá věc je, že můžete přijít s tím - neuděláme nic. Ty firmy prostě mají smůlu, je to tržní prostředí, každý se musí sám o sebe postarat. Ano, i to je řešení, ale tak to řekněme. Beru to, aspoň budeme vědět, na čem jsme. A prosím, jak tady ještě padla ta diskuse k Bohemia Energy, DPI. Dobré ráno, to už tady neřešíme. My se řítíme do daleko horší situace, než bylo DPI a Bohemia Energy. Ano, to samozřejmě je problém, nejenom u nás, v Británii, podívejte se, co všude nastalo.
Jako místopředseda vystupuje s přednostním právem, protože Marek Benda je omluven.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já tady nebudu nadužívat přednostního práva. Buď odhlasujeme, že tyhle body budeme dneska probírat, anebo neodhlasujeme.
Takže kdy, teď to pojďte, prosím, říct. Řada českých rodin, a jsou to často voliči SPD, jsou to slušné pracující rodiny s dětmi a nedokážou si ušetřit za měsíc ani tisíc korun! Jdou úplně na hranu! Takže pane premiére, pojďte tady říct, kdy to vyřešíte. Ať se lidé můžou připravit. Tak prosím.
A na závěr ještě připomínám, že na úterý 11. ledna 2022 ve 14 hodin byla svolána 6. schůze Poslanecké sněmovny.
Dneska už máme ale 5. schůzi Poslanecké sněmovny. Přece jmenování vlády nemůže být důležitější než pomoc lidem. Hovořím o tom proto, protože už to tady zaznělo, protože předsedové klubů avizovali, předsedové klubů SPOLU a PirSTAN, že návrh této schůze v žádném případě nepodpoří. Každý zákon musí legislativní rada vlády projednat a poté takovýto zákon jde na plénum Sněmovny. A chtěla bych vás všechny upozornit, že další schůze je plánovaná na 12. ledna. Pan Ivan Adamec tady hovoří o teplárnách, tak Modernizační fond už dneska funguje. Ty programy už jsou dávno otevřené... Určitě se k tomu vrátí ještě pan ministr životního prostředí, aby vám přesně řekl, jaké jsou tam alokované částky. Proto je tak strašně důležité dneska toto podpořit a nehrát si v tuto chvíli na opozici-koalici. A mě opravdu velmi udivuje, že si myslím, že v tuto chvíli si nemůžeme hrát na to, já tohle nepodpořím, protože jsem to nevymyslel já, nepředložil jsem to já.
Děkujeme. Prosím, máte slovo, pane místopředsedo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi několik slov ještě k celkové situaci ohledně energií. Současná situace vyžaduje řešení příčin skokového zdražení energie.